Nedohodli jsme se. To je pak těžká debata s takzvanou opoziční stranou. Ale říkat, že dva je výhodnější než tři...? Ale to není podstatné. To by měl asi tak 201 hlasů, kdybych vám všem věřil. Ale musím říct, že fakt nejsme překvapení. Fakt jsme vám nevěřili.
Jako další vystoupí pan předseda Bartošek, poté pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já vám děkuji. Nyní pan předseda Kováčik. Hlásí se mi pan místopředseda Rakušan, upozorňuji, že pan předseda Farský se mi neomluvil a neurčil, kdo ho zastupuje, a podle zvyklostí vám neudělím slovo. Prosím.
Děkuji za pozornost a pojďme se vrátit k tomu, co tady dneska ještě máme udělat.
Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny Připomínám, že Sněmovna schvaluje ověřovatele nominované na základě parity tak, aby měla nejméně deset ověřovatelů. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých ověřovatelů na osmnáct." Kdo je proti? Tak, to je omluva. Otevírám bod 13, to je
Volební komise navrhuje, abychom o tomto návrhu hlasovali veřejně, a měla by k tomu také proběhnout rozprava. Pokud by se někdo z vás rozhodl pro tajnou volbu, je i toto možné, ale v tomto případě už bychom o návrhu na to, že budeme hlasovat tajnou volbou, museli rozhodnout nejdříve hlasováním.
Ano, děkuji, pane předsedo. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna schvaluje nominované ověřovatele v tomto složení..." a teď bude ten seznam, který četl pan předseda volební komise. Žádné jiné usnesení jsem nezaznamenal, žádný návrh, takže můžeme hlasovat. Pánové souhlasí, takže můžeme hlasovat. Ještě omluvím pana poslance Špičáka, ten se omlouvá od půl druhé do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Hrnčíř z pracovních důvodů od půl druhé do konce jednacího dne a paní poslankyně Šafránková z osobních důvodů také do konce jednacího dne. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny Pouze připomínám, že mandátový a imunitní jsme už zřídili a ustavili. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím. Máme tedy pouze jeden návrh a to je vlastně totožný stav s minulým volebním obdobím.
Přestávka by obsahovala 60 minut na poradu klubu ODS, obsahovala by nějaký čas na oběd, protože stejně jsme se dostali do času oběda. Nevidím žádnou námitku, proto vyhlašuji přestávku.
Nicméně já mám informaci o interpelacích... A chci vás informovat, že bod 34 - Ústní interpelace nebyl naplněn. To znamená, že nebyla podána žádná ústní interpelace, takže se ústní interpelace konat nebudou. Nicméně ten návrh je na úterý 5. prosince od dvou hodin. Tím jsme vyčerpali vše z dnešního programu a pořadu.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 61. Přihlášeno 172, pro 170, proti nikdo. Kdo je proti? Přihlášeno je 172 poslanců, pro 167, proti nikdo. Budeme hlasovat, s přednostním právem tedy pan předseda Bartošek.
Děkuji za slovo. Dlouho vás nezdržím. Vzhledem k tomu, že výbor pro bezpečnost považujeme za poměrně zásadní, chtěl bych se vrátit k včerejšímu jednání. Dvě položil kolega Rakušan, jednu z nich jsem položil já. Já jsem se ptal, zda budoucí předseda pan Koten, jeho osobní názor, zda skutečně chceme pryč z NATO, z Evropské unie a Rusko je náš opravdový přítel, na to jsem nedostal odpověď. I to se v životě stává. V tom případě, mohu-li usuzovat, tak do budoucna se bezpečnostní výbor patrně bude zabývat otázkami jako nebezpečí mikrovlnek s dopadem na zdraví člověka. Dalším tématem, předpokládám, že může být například to, že v rámci civilní obrany budeme fasovat hliníkové čepičky proti chemtrails, a případně další riziko bude to, že Bezpečnostní a informační služba se patrně bude místo vlivu Ruska a Číny mnohem víc zabývat otázkami škodlivosti iluminátů a židozednářů.
Pro všechny upozornění. Nenacházíme se v rozpravě, takže pouze přednostní práva.
Proto se znovu ptám prostřednictvím pana předsedajícího: Budoucí pane předsedo Kotene, jste pro vystoupení České republiky z NATO? Jste pro vystoupení České republiky z Evropské unie a trváte na tom, že Rusko je náš opravdový přítel? Prosím o odpověď.
Jenom znovu zopakuji svoje upozornění, že pan poslanec Koten nemůže reagovat v této části rozpravy. Dobře.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nezodpověděl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, pana předsedy. Vy jste tam seděl a můžete potvrdit, že ty otázky nezodpověděl.
Ještě s přednostním právem pan předseda Fiala.
V bezpečnostním výboru se probírají pouze informace, které mají možnost slyšet, zpracovávat a pracovat s nimi všichni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu. Dokonce existuje i tajná spisovna, kam mají přístup všichni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu. Ale nicméně my budeme panu Kotenovi doporučovat, aby si bezpečnostní prověrku nechal udělat.
Tak jenom pro informaci panu předsedovi Radimu Fialovi. Minulý předseda bezpečnostního výboru tu prověrku měl. A my si také myslíme, že se kvůli tomu zákon měnit nemá.
Znovu zopakuji, budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro bezpečnost potvrdili pana poslance Radka Kotena. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Přihlášeno 172 poslanců, pro 171, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro zdravotnictví potvrdili paní poslankyni Věru Adámkovou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Ještě jednou vás poprosím o ztišení a usazení na místě, tak abychom mohli pokračovat. Dnešní jednání zahájíme bodem 18, kterým je Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Proto jsme body 19 až 29 vyřadili z pořadu 2. schůze. Je zde předběžná dohoda předsedů klubů, že nebudou podávány písemné (?) interpelace. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny Předsedou kontrolního výboru byl zvolen poslanec Roman Kubíček. Předsedou volebního výboru byl zvolen poslanec Stanislav Berkovec. Předsedou výboru pro evropské záležitosti byl zvolen poslanec Ondřej Benešík. Předsedou hospodářského výboru byl zvolen poslanec Radim Fiala. Předsedkyní výboru pro obranu byla zvolena poslankyně Jana Černochová. Předsedou výboru pro bezpečnost byl zvolen poslanec Radek Koten. Předsedkyní výboru pro sociální politiku byla zvolena poslankyně Radka Maxová. Předsedkyní výboru pro zdravotnictví byla zvolena poslankyně Věra Adámková. Předsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu byl zvolen poslanec Václav Klaus. Předsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl zvolen poslanec Ivan Bartoš. Předsedkyní výboru pro životní prostředí byla zvolena poslankyně Dana Balcarová. Členové zahraničního výboru svého předsedu zatím nezvolili. Předsedou zemědělského výboru byl zvolen pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Na toho jsme zapomněli. Písemnou přihlášku neeviduji. S přednostním právem pan předseda Bartošek, poté pan poslanec Rakušan.
Děkuji, pane předsedo.
Záleží na nějakém konsenzu v sále.
Dobře, děkuji.
Eviduji váš návrh. S přednostním právem pan ministr Chvojka? Eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím, a požádám vás, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami. Tak pro jistotu zopakuji, aby bylo naprosto jasné, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Takže projde jenom bezpečnostní. Prosím, pane kolego, máte slovo.
Nezpochybňuji to hlasování, jenom upozorňuji, že jsem nebyl započítán.
Kdo je proti? A ušetříme si tady nějaké zmatky.
Dobrý den, dámy a pánové.
Pokud si dobře pamatuji, tak v případě, že byly dvě možnosti, to znamená hlasovat en bloc nebo hlasovat odděleně, a někdo ze sálu navrhl oddělené hlasování, tak se tomuto návrhu vyhovovalo a nepodroboval se hlasování. Já si dost dobře nedokážu představit, že do budoucna tady zavedeme praxi, že pokud někdo bude požadovat oddělené hlasování, tak nejprve o tom budeme hlasovat. To znamená, já prosím, abychom aspoň trochu drželi ty zvyky, které tady panovaly, a pokud někdo z pléna navrhuje oddělené hlasování, tak pojďme hlasovat odděleně.
Očekávám z pléna, zda někdo navrhne oddělené hlasování. Takže tedy budeme hlasovat o jednotlivých výborech odděleně. Já vždy přečtu, který výbor hlasujeme a kterého předsedu, ano? Takže kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně petičního výboru potvrdili paní poslankyni Helenu Válkovou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj potvrdili pana poslance Ivana Bartoše. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro životní prostředí potvrdili paní poslankyni Danu Balcarovou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy zemědělského výboru potvrdili pana poslance Jaroslava Faltýnka. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme potvrdili všechny předsedy výborů Poslanecké sněmovny, kteří byli zvoleni na ustavujících schůzích výborů, a všem těmto předsedům blahopřeji.
Vláda zaslala návrh zákona Poslanecké sněmovně 30. října. Předseda Poslanecké sněmovny přikázal neprodleně návrh zákona rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor připraví podklady k usnesení Poslanecké sněmovny pro první čtení včetně návrhu na přikázání kapitol dnes. Poslanecká sněmovna v obecné rozpravě projedná v prvním čtení základní údaje návrhu zákona. To bude ten návrh usnesení k střednědobému výhledu.
Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Není-li tomu tak, končím i podrobnou rozpravu s tím, že usnesení zaznělo již ve všeobecné rozpravě a není potřeba jej přednášet znovu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesené usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Otevírám bod číslo 31, kterým je Prosím, máte slovo. Kdo je proti? Žádost o vyslovení souhlasu Kdo je proti? Návrh na změny ve složení orgánů
My jsme technicky ještě nemohli obsadit ta místa novými poslanci, kteří svůj mandát získali teprve v úterý, tedy předevčírem. Ve stanovené lhůtě jsme nominace obdrželi. Volba se koná většinovým způsobem a není řečeno jak.
Ptám se, zda se někdo přihlásil. V tuto chvilku neeviduji žádnou písemnou přihlášku a nevidím ani nikoho, kdo by se přihlásil z místa. Kdo je proti? Hlasování číslo 74, přihlášeno je 174 poslanců, pro 170, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Teď nám zbývá poslední bod a tím jsou ústní interpelace.
A druhá věc. Já to neignoruji. V tomto případě u tohoto výboru to považuji skutečně za důležité.
Pan kolega Pikal s faktickou poznámkou. Děkuji. To bude asi muset vyřešit volební komise v případě toho, že budou podány všechny nominace. Já pouze vycházím z čísel, které mám k dispozici.
Martin Kolovratník je zkušený předseda volební komise. Sedával tam, tak se dívám na staré místo.
Fakticky pan poslanec Vondráček.
Čistě z věcného hlediska do diskuse. K té dohodě by mělo dojít nejlépe na jednání volební komise.
Děkuji. Ještě fakticky pan poslanec Pikal, potom řádně paní poslankyně Němcová. Paní poslankyně Němcová.
Ne tady ty technicistní věci, kterými nás zahlcujete a které teď vůbec nejsou zajímavé.
Teď tu mám jednu faktickou. To je poznámka pana poslance Vojtěcha Filipa.
Já jen opravdu fakticky. To logicky nejde. To se opravdu technicky neřeší. Dočtěte si, pane kolego, volební řád.
Prosím oslovovat kolegy mým prostřednictvím.